Děkuji za slovo. Pan poslanec Kudela zamířil na stejný termín, na který jsem měl zamířeno i já. Tak se s tím budeme muset nějak vypořádat. Je to zákon týkající se zákazu kouření v restauracích a mým záměrem bylo zařadit ho jako první pevně zařazený po všech bodech, které byly načteny z grémia.
Po pevně zařazených bodech dnes? Nevidím nikoho, tudíž přikročíme k hlasování o jednotlivých návrzích. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím.
Já vám děkuji, pane poslanče. Dále neeviduji nikoho přihlášeného do rozpravy. Je tomu tak. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, téma poplatky v této Sněmovně nezaznívá poprvé. Je to problém, který se zde řeší již několik let. Není vinou nás předkladatelů, že tento návrh novely zákona se dostal na jednání Poslanecké sněmovny až rok poté, co byl námi připraven a předložen. Velmi zjednodušeně řečeno, pokud by nebyl IZIP, nemusely by být zdravotnické poplatky. To znamená, že hovoříme o tom, že regulujeme pacienty. Já si myslím, že jedinou regulací pacientů může být jejich zdravotní stav, to znamená, diagnóza. Stávající argumentace, že na něco peníze schází a že odbourání těch poplatků, které zde byly předtím, přineslo málem zkázu našeho zdravotnictví, je účelová. Já už jsem zde zmiňoval, že zákon ležel kdesi v šuplíku více než rok, než mohl být projednáván, a já bych zde chtěl požádat, abychom s tímto zákonem mohli projít do druhého čtení, kde samozřejmě budeme reflektovat na to, co zde už prošlo v tom období mezi připraveným zákonem a zákonem, který zde dnes probíráme. Máme připravená řešení. Jinými slovy, stav v současnosti je takový - pokud přijde pacient s infarktem myokardu do nějaké ordinace, kde je poskytována pohotovost, a nemusí to být vždy lůžkové zdravotnické zařízení nebo nemusí to být ordinace v nemocnici, tak by měl zaplatit onen poplatek a následně by měl být odvezen záchrannou službou k ošetření do nemocnice. Na druhou stranu zde padlo i to, že pohotovost je zneužívána. Je potřeba si také uvědomit, že zdravotní poplatky ze stran těch, kteří je přijímali, to znamená příjemců zdravotních poplatků, byly používány na nákup velocipedů, cestu do zahraničí, rybářských prutů a podobně. Proto bych vás velmi rád požádal, abyste tento zákon pustili do druhého čtení, kde bychom přišli s komplexním pozměňovacím návrhem tak, aby tento zákon skutečně byl funkční a navazoval na tu legislativu, která zde byla v minulosti přijata.
Oni na tu kontrolu přijdou a musí zaplatit regulační poplatek. Naprostý nesmysl. Já bych si dovolil tady přečíst, co máme v koaliční smlouvě a v programovém prohlášení vlády: Budeme prosazovat změnu systému tzv. regulačních poplatků. Zásadou bude spravedlnost a solidárnost, aby nebyli znevýhodněni chroničtí a sociálně slabší pacienti. Budeme prosazovat změnu. Změnu jsme prosadili, to je pravda. Prostředky do zdravotnictví potřebujeme.
Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 19, protože hlasování číslo 18 bylo zmatečné. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Děkuji vám.
Dále Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby připravila změny v legislativě, které zajistí přísnější pravidla nakládání s nebezpečným vojenským materiálem.
Já bych požádal sněmovnu o klid nebo budu muset opakovat jednotlivé návrhy, abyste jim rozuměli. Protože hladina hluku je tak velká, že nevím, jestli všichni slyšeli pana zpravodaje. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrhy.
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby - za prvé - zajistila odvoz veškerého nebezpečného materiálu, munice, chloristanu amonného i raketového paliva z areálu muničních skladů ve Vrběticích.
Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Paní poslankyně Černochová s přednostním právem.
Já bych moc poprosila o to, abychom alespoň ty návrhy, které už se odhlasovaly, tak abychom nehlasovali ty stejné návrhy jiného, možná malinko jiného textu. Abychom je nenavrhovali znovu. Vždyť tohle už se odhlasovalo předtím. Teď se to chvála bohu neodhlasovalo. Umíte si představit, že by tady byla dvě meritorně stejná usnesení, která by byla s jiným textem?
Nebo o proceduře. Protože pan zpravodaj postupuje tentokrát už přesně podle procedury, a pokud má někdo problém nebo měl někdo problém, tak ho měl avizovat před hlasováním o proceduře, kde se pan řídící dostatečně hlasitě zeptal, jestli někdo zpochybňuje nebo nezpochybňuje tu proceduru. Anebo tedy revokovat hlasování o proceduře. Ten, kdo pro proceduru hlasoval, může klidně navrhnout revokaci.
Děkuji. Když tady schvalujeme standardní zákony, tak několikrát se nám stane, že dva poslanci navrhnou podobné znění. A ve chvíli, kdy se přijme jeden, tak ten další je nehlasovatelný. Přestože toto není standardní zákon, domnívala jsem se, že budeme postupovat stejně, přestože explicitně toto pan zpravodaj nebude říkat. Ale souhlasím s tím, co teď řekl pan místopředseda Filip. To bych viděla jako nejsnadnější procedurální návrh.
Ano, já bych samozřejmě jako nejrychlejší považoval za potřebné, abychom sledovali průběh hlasování a vyjádřili se hlasováním k tomu, co považujeme za nadbytečné. To je totiž nejrychlejší. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Další návrh je nehlasovatelný, protože byl už hlasovaný v mém návrhu.
Prosím, máte slovo.
Opravdu úplně všechno. Pak si stěžujme na Brusel, ale tady jsme si čerpání ohrožovali my sami Češi, žádný Brusel. Mně to nedá, abych neocitoval několik vět z navrženého znění zákona. A řekněme si, jestli to vážně chceme mít v zákoně. To je taková politická proklamace, většinou v obecné rovině, proti které se nedá ani protestovat. Já chci vědět, k čemu tam tento odstavec máme. To znamená, že už máme zpoždění skoro rok a půl a nic se neděje, když to nemáme. Opravdu se nic neděje. Například obsah strategie regionálního rozvoje tvoří zejména: "analyzuje stav regionálního rozvoje, stanovuje republikové priority a strategické cíle regionální politiky", a tak dále, a tak dále. Já se ptám, k čemu tyto deklaratorní paragrafy máme. A pak už jenom takový postesk z důvodové zprávy. Já jsem ze Slezska. Nezlobte se na mě. To je fajn, ale nejsme na Moravě. Ale to je detail. Opravdu si musíme uzákonit, že usilujeme o dynamický a vyvážený rozvoj České republiky? Není to věc samozřejmá? Potřebujeme to v zákoně?
Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Kučera. Prosím, máte slovo.
Výhodou toho mluvit po poslancích s přednostním právem je to, že už toho nemusíte tolik říct, jelikož mnohé řeknou za vás. Třeba na straně 17 důvodové zprávy - cituji: "Praxe vyžaduje, aby specifikace postavení rolí a vzájemné spolupráce relevantních regionálních aktérů, států, krajů, měst, obcí a jejich sdružení byla v zákoně o podpoře regionálního rozvoje nastavena rámcově s respektováním obecných kompetencí ústředních a územních správních úřadů nadčasově s ohledem na stabilitu právního řádu a dostatečně flexibilně, neboť v jednotlivých programových obdobích EU se v součinnosti dotčených aktérů mění vymezení funkcí subjektů zapojených do řízení a kontroly programu."
S faktickou přichází k mikrofonu pan poslanec Benešík.
Ale v České republice není vyvážený regionální rozvoj. Myslím si, že A i náš podvýbor pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj se tento neblahý stav snaží alespoň mírnit.
Já vám děkuji, pane navrhovateli.
Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já začnu trošku jinak než jako zpravodaj. Bohužel akorát mediální obraz toho, co se u nás děje, a to, co občas některé zpravodajské servery pustí, co se stalo, a vždycky si to přetočí jenom k sobě, tak budí obavu, že u nás krajní nouze a nutná obrana prostě nefunguje. Nechci kazit jeho práci, ale myslím si, že zrovna to je věc, která je jasně nastavena. Chtěl bych říci, že předložený návrh podle mého názoru není myšlenkově špatný, ale mám obavu, že vyplývá z jiného právního systému. V našem právním systému by tato novela mohla zapříčinit zmatky a různé právní názory při řešení konkrétních případů. Lze jej jasně využívat a orgány činné v trestním řízení znají a pohybují se na tomto tenkém ledě. Nežehrejme na to, že média někdy jenom vytáhnou a řeknou jenom to, co se jim hodí, aby to vzbudilo obavu, že u nás neexistuje krajní nouze a nutná obrana.
Pouze pro pořádek říkám, že návrh na zamítnutí musí zaznít v obecné rozpravě, kterou otevřu. Tedy otevírám obecnou rozpravu. Eviduji s přednostním právem pana předsedu Okamuru a poté čtyři přihlášené poslance - pan poslanec Ondráček, Lang, Fiedler a Karamazov.
Tou zásadní námitkou, lehce nadnesenou, je obava, aby lidé nezačali beztrestně zabíjet návštěvy, tedy aby posílení institutu nutné obrany nebylo zneužito. Text navrhovaného paragrafu je v tomto ohledu precizní a dovolte mi ho krátce přečíst a doložit, že zvýšená rizika zneužití nenese. Jednání pachatele podle návrhu zákona, který tady teď projednáváme, musí u obránce vyvolat oprávněnou obavu z ohrožení života či zdraví. Takže ano, můžete i v uvozovkách bezbranného zloděje zastřelit, ale on k vám musí nejprve vniknout, dobývat se a překonat překážku, a pak je riziko na straně útočníka, což mi připadá, upřímně řečeno, zcela správné. Tento paragraf nedává také nikomu právo střelit prchajícího zloděje zezadu, protože prchající zloděj skutečně nevyvolává v uvozovkách oprávněnou obavu z ohrožení života. To zásadní, co by tu mělo také zaznít, je, že takový zákon je v České republice potřeba a že tady citelně chybí. Proto mě velice nemile překvapil návrh mého předřečníka, abychom se tímto zákonem vůbec nezabývali. O těchto případech se dočítáme přece zcela běžně a často z médií. Toto vše se odehrálo v malé obci na Svitavsku v domě mezi kopci a tento můj kamarád má doma půlročního kojence a manželku.
Děkuji vám. Omluvil se z dalšího jednání pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Pokračujte, pane zpravodaji.
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby zajistila vyplacení jednorázových kompenzací za psychické strádání a škodu na majetku fyzických osob postižených přímými následky výbuchu muničního skladu.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Pane zpravodaji...
Já z tohoto návrhu v podstatě vyberu jenom... Já vlastně musím konstatovat... Jeden je nehlasovatelný, druhý hlasovatelný.
Chcete hlasovat, dobře. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Tady považuji za nemožné hlasovat, protože jsme ještě širší návrh hlasovali v návrhu pana poslance Hovorky. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Prosím, paní poslankyně.
Vy jste si prostě ty věci měl se svými kolegy vykomunikovat, vydiskutovat, vyškrtat! A hodinu tady všichni trávíme čas tím, že jste si nepřipravil svoji zpravodajskou zprávu. Ani to neumíte přečíst. Přeskočil jste poslance Seďu... Opravdu, připadá vám tohle důstojné? Pane starosto, já se vám strašně omlouvám. To dnešní jednání není úplně standardním jednáním Poslanecké sněmovny. A kdyby se něco takového odehrávalo u mě na radnici , tak rozpustím to zastupitelstvo.
Ještě jednou, protože jsme to nehlasovali. Prosím pana zpravodaje.
Za prvé paní Černochová si nevšimla toho, že pan Fiedler v podrobné rozpravě dnes v podstatě opravil Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany.
Prosím budeme pokračovat jednotlivými návrhy na usnesení, které je potřeba prohlasovat. Mnoho se nám jich nepodařilo prohlasovat. Pane zpravodaji, máte slovo.
Už dobrý večer. Prostřednictvím pana místopředsedy, pan Ondráček jasně popsal, co to je krajní nouze, nutná obrana. Kdo jste poslouchali, tak jste si udělali obrázek. Pan Stupčuk to řekl nádherně. Takže by nám to nepomohlo. Když už nic, tak se podíváme na statistiku, kolik lidí u nás bylo potrestáno, vy to znáte pod slovem sedí za nepřiměřenou nutnou obranu. Opět jenom vyhodnotím, že vystoupilo šest kolegů.
Máme před sebou hlasování o návrhu, který padl v prvém čtení, a to je návrh na zamítnutí. V hlasování pořadové číslo 123 rozhodneme o návrhu, který padl v rozpravě, a to na zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvém čtení. Kdo je proti? Děkuji vám. Tento návrh zákona byl zamítnut. Dál budeme pokračovat bodem číslo
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovoluji si uvést novelu zákona o regulaci reklamy, kterou jsem s kolegy předložila. Stávající legislativní stav nedovoluje řešit tuto negativní situaci vydáním obecně závazné vyhlášky obce v rámci samostatné působnosti nebo nařízením obce v rámci přenesené působnosti. To znamená, že neumožňuje využít legislativních nástrojů na lokální úrovni. Z tohoto důvodu je podán návrh na novelu zákona o regulaci reklamy, který nově řeší zmocnění k vydání obecně závazného předpisu obce, to jest nařízení, jímž by obec mohla problematiku šíření cizojazyčné reklamy na svém území v provozovnách a na veřejně přístupných místech regulovat individuálně sama dle místních podmínek. K podpoře návrhu novely zákona o regulaci reklamy se kromě Svazu měst a obcí připojili i představitelé hlavního města Prahy, Karlových Varů, Hradce Králové, Přerova, Havířova, Děčína, Jihlavy a Mariánských Lázní. Typickým příkladem jsou Karlovy Vary, kde podniká celá řada zahraničních podnikatelů a magistrát města nemá zákonnou možnost jim nařídit, aby při šíření reklamy v cizím jazyce byl současně uveden i významově totožný text v jazyce českém. V Karlových Varech je značné množství cizojazyčných nápisů, textů a plakátů umístěných na území města v provozovnách a na veřejně přístupných místech obecně vnímáno jako silně diskriminační a je předmětem neustálé, opakované -
Děkuji vašim kolegům, že se ztišili.
- ostré kritiky nejen ze strany občanů města, ale i návštěvníků a lázeňských hostů. Odstranění diskriminace českých občanů nelze dosáhnout jinými prostředky než zákonnou cestou. Obec by se sama mohla rozhodnout, zda využije možnosti vydání nařízení s cílem regulace šíření reklamy v cizím jazyce, či nevyužije, případně v jakém rozsahu. Navrhovaná právní úprava v žádném případě nezakazuje ani neomezuje komerční projev reklamy. Naopak tím, že bude u cizojazyčné reklamy uveden i totožný český text, může dojít u některých podnikatelů i k rozšíření počtu zákazníků o české občany. Chtěla bych říci, že stanovisko vlády k novele zákona je nesouhlasné. Předkladatelé se podrobně s tímto stanoviskem seznámili a dovolí si k tomu říci následující. K bodu číslo 1 stanoviska vlády. Připomínku vlády týkající se omezení volného pohybu zboží je třeba odmítnout jako nepřípadnou. Volný pohyb zboží v rámci Evropské unie není návrhem nijak dotčen. Avšak odkazovaná směrnice pojednává o otázkách zcela nesouvisejících s reklamou, protože řeší technickou specifikaci a charakteristiky výrobků, například jakost, bezpečnost, vlastnosti či označování výrobků. Poznámka ohledně názvu jídel a obchodů je dle našeho názoru nepochopením návrhu. Z návrhu nijak nevyplývá, že by se musely počešťovat zahraniční názvy jídel či názvy podniků. Jsme s předkladateli toho názoru, že návrh nevyvolává právní nejistotu mezi podnikateli ani neumožní jednání, které by bylo v rozporu se zákonem o ochraně hospodářské soutěže. Připomínky v bodě číslo 3 stanoviska vlády nepovažujeme za důvodné. Děkuji vám za pozornost a prosím o propuštění do druhého čtení.
Předkládaným návrhem zákona tedy vláda reaguje taktéž na nutnost transponovat do právních předpisů České republiky některé nové evropské směrnice, případně adaptovat českou legislativu na přijetí přímo použitelných předpisů Evropské unie.